Bylo to moje svobodné rozhodnutí, považovala jsem to za férové vůči svým voličům a myslím si, že tento přístup zvolila celá řada komunálních politiků. Takže já bych zůstala u toho za sebe jako dlouholetá komunální politička, já podpořím každý návrh, který dopad toho zákona zmírní.
Další faktická poznámka, pan poslanec Válek, poté pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče.
Tak ale zase je hezký den, sluníčko svítí. Myslím si, že je zcela legitimní chtít vědět, pokud někdo o mně chce získat informace, kdo ten člověk je. A pořád mi hlava nebere, proč je v tom problém. Tak tolik za mě.
Další faktická poznámka, pan poslanec Benešík, připraví se pan poslanec Kopřiva.
Děkuji, pane předsedo. Mám nějakou osobní zkušenost, a proto ty emoce, ale pracuji na tom, aby nebyly tak velké. Je to jenom diskuse o tom, do jaké míry a jaké nástroje použijeme.
Jako když vás někdo vydírá tím způsobem, že buď přistoupíte na to, nebo že o vás bude psát špatně, tak je to vyděrač! Vyděrač se ignoruje. Anebo se pošle také do vězení.
Prosím pana poslance Munzara, potom pan předseda Kalousek a dalších pět.
Dobrý den, dámy a pánové. Mě také vyprovokovala poznámka pana kolegy Kopřivy prostřednictvím vás, pane předsedající. Dobře, děkuji. Víte, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, hlasování o zákonech není hlasování o superstar. Je úplně jedno, jestli má někdo nějaké lajky na Facebooku a budeme to poměřovat. A já se chci zeptat, jestli vy jste - já nevím, já jsem se nekoukal - jestli vy jste členem nějakého zastupitelstva, jestli jste prakticky rozhodoval v nějakém městě a komunikoval s občany, když tímto způsobem vystupujete. Myslím si, že bychom si mohli takové věci odpustit.
Já bych tady chtěla říci jeden důležitý fakt. Na ty neveřejné budou mít přístup pouze orgány činné v trestním řízení.
Děkuji.
Já chci říci, že žijeme v právním státě, že to je klidně možné, ale pokud tady je tak enormní technologický pokrok, tak to neznamená, že se dostane nad zákon. Zaznělo tady něco o tom, že díky tomuto zákonu víme, kolik bere hradní kancléř. Mě zajímá, jestli jeho majetek je legálně nabytý, nebo není legálně nabytý.
Já bych ráda reagovala na kolegu Bartoše, protože si myslím, že jeho příklad s panem kancléřem Mynářem nebyl úplně ten pravý, a to z toho důvodu, že zákon o střetu zájmů žádného kancléře Mynáře nepřinutil k tomu, aby zveřejnil informace o svých příjmech. Čili v tomto případě střet zájmů neovlivnil informovanost občanů o příjmech kancléře Mynáře.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Stále ještě pěkné dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já bych moc poprosil, a věřím, že to není jenom moje přání, abychom se posunuli v té politické diskusi kupředu a nesoutěžili spolu.
Já chci zareagovat na pana Kopřivu, který tu srovnával počty sledovatelů na sociálních sítích. Já jsem se díval na Piráty, ti mají přes 100 tisíc sledovatelů na Facebooku, Karel Gott má přes 200 tisíc. Podle vaší logiky bychom měli dát na Karla Gotta v těchto otázkách.
Já myslím, že o tom to není. A všichni bychom byli v jiné pozici, i síla našeho hlasu, síla zodpovědnosti vůči občanům České republiky, pokud by naše politické subjekty byly mnohonásobně silnější.
To byla poslední faktická poznámka.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že v rozpravě zaznělo mnohé. Jen bych na závěr konstatovala, že novela zákona se netýká poslanců a senátorů. Všichni komunální politici budou majetková přiznání vyplňovat.
Já jsem tenkrát hlasoval proti. Ale pokud někdo chce kouřit, tak ať je někde v oddělených místnostech, kde je mezi svými. My jsme z nich udělali živou reklamu pro naše děti. To za prvé. Pokud kouřím někde v místnosti, tak klepu popel do popelníku, dávám tam i nedopalky. V současné době jít tady po ulici kolem některých zahrádek, to je zoufalé. Ale to ještě není nejhorší.
Já si dovolím předat předsedání. Já děkuji. Já bych měl jenom pár nějakých poznámek za sebe. Některé ulice nejenom v Praze, ale třeba i v Olomouci se stávají po večerech neprůjezdnými nebo neprůchozími. To jsem chtěl říct.
Děkuji panu místopředsedovi Pikalovi a nyní mám další faktickou poznámku, pan poslanec Milan Brázdil. Pane poslanče, máte slovo.
Dobře. Ano, jestli tam jsou zdravotní důvody, já nezpochybňuji ten fakt. Znovu opakuji, nezpochybňuji fakt těch zdravotních důvodů, které jsou hlavním důvodem boje proti kouření. Já to zpochybňuji jako argument, ne jako fakt, jako argument. Já bych tudíž všechny, kteří tímto argumentují, vyzval, ať navrhnou zákaz výroby cigaret, jejich distribuce a prodeje, a já se pod to rád podepíšu.
Tak děkuji panu poslanci a dalšího s faktickou poznámkou tady mám pana poslance Kamala Farhana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, já jsem se chtěl vyjádřit k předřečníkům. Chtěl jsem se vyjádřit k tomu, že kouření na ulici je nedůstojné, že ten zákon, který je zákonem o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vyhnal kuřáky na ulici, že se na to musí dívat děti, že se na to musí dívat mládež. Je to vždycky úhel pohledu. Děkuji.
Dobrý den, pane předsedo.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předmětem předkládané novely je úprava některých technických a organizačních zabezpečení volebních procesů. Navrhované změny vycházejí z praktických poznatků, ze zjištění v rámci soudního přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017 Nejvyšším správním soudem a z poznatků pozorovatelů OBSE. Zapisovatel bude členem okrskové volební komise s právem hlasovacím, avšak nebude moci být předsedou ani místopředsedou komise. Starosta bude moci zapisovatele odvolat, pokud zapisovatel nevykonává svoji funkci řádně. Za neúčast na povinném školení bude krácena odměna. Starosta bude povinen vyrozumět o povinném školení určené členy okrskové volební komise. Při nepřetržité přítomnosti delší než dvě hodiny dojde k zániku členství v okrskové volební komisi. Takto vyhrazenou plochu poskytuje obec bezplatně a na toto bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení daného volebního zákona o financování volební kampaně, což znamená, že nejsou za tyto plochy započítávány výdaje na volební kampaň. Při souběhu voleb budou barevně odlišeny hlasovací lístky i obálky.
Míra hluku dostoupila míry, kdy už není úplně rozumět, takže prosím o klid.
V návaznosti na novelu volebních zákonů bude předložen návrh novely vyhlášek provádějících volební zákony s cílem navýšit odměny členům volebních komisí přibližně o 500 korun. S tím budou spojeny finanční náklady až 250 milionů korun na jedny volby. Další nárůst nákladů je spojen se zavedením jednostranných hlasovacích lístků, a tím se zvětšením jejich formátu. V případě souběhu voleb se náklady dále zvýší z důvodu barevného odlišení hlasovacích lístků a úředních obálek. Hlavní principy nově navrhované právní úpravy směřují k nápravě současných nedostatků volebních procesů.
Pan poslanec Stanjura.
Ten zákon potřebuje dopracovat. A dovolte mi, abych reagoval aspoň na část vystoupení paní zpravodajky. Jestli si vzpomenete, když jsme hlasovali o návrhu státního rozpočtu pro letošní rok, tak jsme přišli se dvěma různými návrhy, jak zvýšit odměny členům okrskových komisích, a ti samí, kteří to dneska předkládají a říkají, jak je to správné, hlasovali před čtyřmi měsíci přesně naopak. Tak jenom abychom nezapomněli, když něco tvrdíte v prosinci, tak aspoň řekněte: my jsme se spletli, byla to chyba, měli jste pravdu mimo jiné.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, volby jsou úplně základním procesem každé demokratické společnosti a předpokladem je důvěra. Já bych chtěla ocenit pana ministra za to, že některé kroky tady navrhuje, že tady navrhuje zvýšení odměn, to určitě je velmi správná věc.
Jak dlouho jste chtěl tu přestávku? Dvě hodiny? Jestli je to k tomu... Já samozřejmě vám vyhovím, ale tady jsou dvě věci, o kterých musíme rozhodnout předtím, než samozřejmě podle jednacího řádu vyhovím poslaneckým klubům o přestávku na jednání poslaneckých klubů, a to je rozhodnutí o pokračování schůze, protože tady máme před sebou ještě neprojednané body. Já chápu, že pro některé je to veselé. Já ale považuju toto rozhodnutí za velmi vážný krok, protože bychom tím vyřadili body, které jsme projednat ve schůzi chtěli. protože nebudu muset vyhovovat předsedům klubů na přestávku, protože tím by schůze skončila, takže to je procedurální postup. Jestli nikdo nenamítá můj postup, tak to tak učiním. Pokud tak učiníme, schůze v ten moment končí a vyřazené body budou součástí schůze následující. O té se bude rozhodovat na organizačním výboru 10. května. Požádám potom předsedy klubů, abychom navrhli termín o doprojednání těch neprojednaných bodů. Rozhodneme v hlasování 138 o vyřazení bodů schůze. Kdo je proti? Děkuji vám. Body vyřazeny nebyly. Nyní tedy přichází na řadu přestávka. Ptám se pana předsedy klubu sociální demokracie, jak dlouho potřebuje přestávku na poradu klubu. Jedenáct minut stačí?
To je pochopitelné. Tolik životů zachránit? Takže opět nějaké informace můžeme mít, ale až opravdu po nějaké delší době. Takže to bychom měli trochu medicínu. Ještě přece jenom vás zatížím trochou medicíny. Není opět jednoduché všechny zanalyzovat a nebudu vás unavovat tady tou metaanalýzou, poněvadž je to objemné. Nejsou to podrobné výsledky všech studií, je to jenom v takové poloabstraktní normě. Prosím vás, to je nesmírně důležitá věc. No a závěrem potom vedou také k poklesu úmrtnosti na onemocnění spojená s kouřením tabáku. Navrhovatelé rovněž tvrdí, že okolní země mají také zákazy kouření tabáku, ale k tomu mají výjimky. No, je otázka, které země zrovna chtějí zde preferovat, ale nicméně víme dobře, že úplný zákaz kouření je v 55 zemích, do roku 2016 to bylo prosím, v 55 zemích. Ve Španělsku byly výjimky, dospělo se k tomu, že tam není ten efekt zákazu kouření, a proto se ty výjimky zrušily. A pak se ten efekt jasně prokázal. Často je jmenováno Německo. Takže ani to Německo prostě, s tím se nedá argumentovat. Pak je tady často zmiňovaná otázka Rakouska. Takže pravděpodobně k tomu asi nedojde. Mají tam petici, která má přes 500 tisíc podpisů, aby ten zákaz, úplný zákaz kouření byl přece jenom zaveden. To je jenom o politice.
Pokračovat budeme bodem číslo Obecná rozprava byla přerušena, tedy pokračuje. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě řádně přihlášeným. V pořadí je pan poslanec Martin Kupka, připraví se pan poslanec Marek Benda. Ještě chviličku posečkejte, pane poslanče, až bude klid ve sněmovně.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, když se přijímal zákon o státní službě, tak jsme upozorňovali na několik dramatických negativních jevů, které se spolu se schválením toho zákona mohly očekávat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud chcete diskutovat něco jiného než zákon o státní službě, žádám vás o to v předsálí. Děkuji. Můžete pokračovat.
Ale mění jednu zásadní věc. Totiž už nezakládá povinnost přijmout v tom prvním kole, pokud je tam dostatek schopných uchazečů, tak si jednoho vybrat. Vlastně se může stát, že se po uzákonění v té podobě, kterou by teď ministerstvo navrhovalo, tak by se mohlo stát, že by výběrová řízení byla vlastně taková trochu stínová, byla by to fakticky hra na výběrová řízení a stejně by přivedla státní správu k tomu, že si bude ministerstvo či vláda vybírat toho, koho chce. S ohledem na to, že se nacházíme v situaci, kdy pořád ještě vládne vláda bez důvěry, pokládám schvalování v této situaci takového zákona s vážným dopadem do podoby státní správy prostě jako neobhajitelné. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Jan Bartošek.
Já se připojuji k návrhu na vrácení vládě k přepracování. Domnívám se, že služební zákon nemá nosit vláda, která nezískala důvěru této Poslanecké sněmovny. To bych řekl, že je prostě naprosto zásadní a principiální věc. Některé výhrady, které se pak dají vznést, vznesl už pan kolega Kupka. Ale opravdu pokládám za neslušné, aby vláda, která je tady jenom z vůle prezidenta republiky, přinášela změnu služebního zákona, který by měl rozvolnit a umožnit vstup lidí vybraných touto vládou do státní služby. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi, nyní pan poslanec Jan Bartošek se svým vystoupením. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Postavení zejména představených se stává natolik nejistým, že může a zřejmě bude i docházet k masivním čistkám po jakékoli změně ministra anebo s příchodem nové vlády. V podstatě to v praxi znamená destabilizaci výkonu státní správy, tak jak jsme ji znali. K tomu slouží zejména nově nastavené hodnocení, které může být spuštěno dle potřeby, v uvozovkách, člena vlády i několikrát do roka. Pozice státních tajemníků je touto novelou značně oslabována. Deklarovaná konzultace v Bruselu, kterou údajně absolvovala ministryně Dostálová, dopadla tak, že ji přijal vedoucí sekretariátu DG a řekl jí, že se poradí a dá jí vědět.
Já také děkuji.
Děkuji za slovo.
Prosím, pane poslanče, dvě minuty.
Děkuji za slovo.
Já řeknu v podstatě to stejné, co řekli kolegové v té faktické poznámce, jako řádně přihlášený.
Já také děkuji. Nyní mám přihlášenou do rozpravy paní poslankyni Ožanovou.
Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové.
Děkuji.
V zásadě, kdybychom neměli ambici měnit zákon pro letošní volby, tak s tím není problém. Ale předkladatel evidentně tu ambici má, máme 20. dubna, já si dovolím odhadnout, že by mohly být volby 5. a 6. října, a považoval bych za naprosto nešťastné měnit pravidla hry, pokud by to nebyla pouze změna na straně státu. Tam já s tím problém nemám, například to, o čem mluvil můj kolega pan poslanec Kupka. Už tak si myslím, že se to nedá stihnout. Musel by tu být mimořádný souběh příznivých okolností, mimořádná politická shoda. Pro nás je opravdu... To je věc, která vás napadne, že se stát může, ale že by volební komise k prázdnému volebnímu lístku vyrobila čtyři preferenční hlasy, to nás skutečně ani nenapadlo.
Děkuji.
Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, já zareaguji na některé dotazy svých předřečníků. Co se týče dalších dotazů, tak opravdu tento návrh řeší pouze aktuální věci, které jsou potřebné k těmto podzimním volbám, které nás čekají. Neřeší samozřejmě volby prezidentské. A v této návaznosti Ministerstvo vnitra předkládá návrh a konalo svou zákonnou povinnost.
Teď má přihlášeného s přednostním právem předsedu klubu ANO.
Dobrý den, dobré poledne, dámy a pánové.
V tuto chvíli nevidím další návrhy, takže budeme hlasovat o přerušení. Než budeme hlasovat, tak přečtu dvě omluvy. Počet přihlášených se nám ustálil. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Zdrželi se? Já vám děkuji.
Děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona byl připraven především jako reakce na nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech volebních. Tematicky se novela zaměřuje převážně na podmínky činnosti okrskových volebních komisí. V případě neúčasti na školení jim bude snížena odměna. Zapisovatel okrskové volební komise se stane plnoprávným členem okrskové volební komise s právem hlasovat. Zákon sjednotí délku nepřítomnosti člena komise, která již má za následek zánik členství, na dvě hodiny, a stanoví, že se musí jednat o nepřetržitou nepřítomnost. Zákon by měl nabýt účinnosti co nejdříve, aby se dotčené subjekty mohly se zákonem seznámit a aby se podle něj mohly konat senátní a obecní volby na podzim letošního roku. Proto vláda navrhuje, aby s vládním návrhem zákona vyslovila Poslanecká sněmovna souhlas hned v prvém čtení.
Postupně popíšu jenom ty hlavní změny a v závěru uvedu i jeden pozitivní dopad, který přináší tento zákon. Dodnes byli informováni ministři o všech představených. Popíšu. Obecně stejný princip je u všech.